Ale odmítám tohle. Mně prostě vadí to, jako kdyby vlastně vůbec nic nepochopili na celém to vývoji posledních let. A opakují ty staré floskule. Už jenom chybí, abyste nám řekli, že je třeba šetřit. Hlavní úkol je šetřit, utahovat si opasky. Sdělme veřejnosti, že kdo bude méně utrácet, ten bude vítěz. Jestli řekneme lidem, že budeme všichni šetřit na rozpočtu a podobně, vy radši nic nekupujte, tak to můžeme zabalit. Bude přesně to, co bylo před těmi deseti lety. Lidi se leknou, všechny odloží a výsledek bude, že celá ekonomika půjde do kélu! To znamená, tyhle řeči jsou vlastně nebezpečné! Protože my jsme takový šetřivý národ. A je to naše výhoda. V řadě věcí je to vlastně naše síla, že máme šetrné občany. Ale v něčem v takové situaci se to stává prostě zlem. Já vždycky říkám ten starý vtip, že co se týče šetření, v tom byli dobří už komunisté. To bylo už za starých časů. To bylo něco, co v této zemi politicky fungovalo. A dneska to prostě pravice převzala. Lidé tomu rozumějí. Kvůli tomu tady jsme a kvůli tomu tady je opozice. Ale nechápu, proč opozice pořád znovu mele tyhle své omyly, které by měla opustit, proč se nepoučila z toho, co se tady odehrálo před těmi deseti lety. Víte, vy dneska říkáte, že máme pomáhat kultuře. Jak jste tehdy pomáhali? Speciálně pan ministr Kalousek. Nic se jim nedalo. Kultuře se vůbec nepomáhalo. Takhle to prostě tady zní. Toto neumožňuje solidní debatu. Na jedné straně kritizovat velký rozpočet a na druhé straně kritizovat, za co všechno máme odpovědnost. Ale na druhé straně jestliže říkáte, že ten stát je tak důležitý teď, tak nemůžete zároveň tepat do deficitu, který je ekonomickou nutností pro to, aby stát plnil roli, kterou v takovéto krizi má. Takže na tom se nějak domluvme. Já opravdu nebráním debatě, nebráním kritice, ale bráním tomu, co mi připadá úplně nepochopitelné opakování starých omylů, se kterými jsme se měli už dávno vypořádat. A to byly obrovské ztráty, které se způsobily. Ale je to prostě tak. Oni to tehdy zpackali. No my jsme nevěděli, že přijde teď tahle vlna, která zase tu situaci komplikuje. To znamená, to je znova to, co si vynucuje opět, aby ten nástroj byl použit. Tohle přece není složité. A naším úkolem je toto veřejnosti vysvětlovat. Už je dobré tu veřejnost neděsit. Neděsit je ještě tím, že je všechny zadlužíme. Opakuji ten mechanismus. Tak ať si to každý nastuduje z těch, co tady chtějí mluvit. Akorát tady ne. Pan Kalousek se nepoučil. Pan Fiala se nepoučil. Ti se odmítají vlastně tím asi zřejmě zabývat a tváří se, jako by to nebylo. To je to, co nechápu. Chcete-li být slušná opozice, tak se proboha učte! Studujte to, co se tady odehrálo za deset let! A neopakujte věci, které se přežily, které nikde v parlamentech nikdo neopakuje! V tom jste naprosto mimo čas.
Děkuji panu ministru Zaorálkovi. Ještě připustím jednu faktickou poznámku Vojtěcha Munzara, protože jsme v rozpravě, a pak přeruším jednání do příchodu prezidenta republiky.
Máme 14. hodinu, uplynula pauza na poradu klubu Pirátů.
Dámy a pánové, garanční rozpočtový výbor navrhuje následující proceduru hlasování. Návrh na zamítnutí nebyl podán.
Já vám děkuji. Je to úplně ta nejjednodušší procedura, jaká může být. Ale už jsme si tady zavedli, že hlasujeme veškeré procedury. Přihlášeno je nás 92, pro 91, proti nikdo. Hlasování číslo 5, přihlášeno 92, pro 91, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Současně končím tuto mimořádnou schůzi. Přerušuji do 9.37 a mám tady návrh, že bychom za těch 20 minut zvládli ten tisk o pojišťovacích agentech, který jsme nezvládli v rámci té včerejší dlouhé schůze. Máme na to 20 minut, než začne další schůze. Já poprosím pana poslance Řehounka, aby nám předložený návrh uvedl za navrhovatele.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl v první fázi poděkovat za to, že tento tisk byl zařazen na mimořádnou schůzi. Není svou důležitostí z mého pohledu méně důležitý než ostatní věci, které tady projednáváme. Na druhou stranu není to samozřejmě věc, na které stojí státní rozpočet nebo cokoliv dalšího, proto vyjadřuji poděkování za to, že ten tisk byl zařazen na mimořádnou schůzi.
Prosím, zvažme to, schvalme tu schůzi. Stejně se tomu nevyhneme. Neubližujme občanům téhle země.
Nyní vystoupí předseda klubu SPD Radim Fiala a připraví se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Takže za SPD můžu říct, my jsme připraveni, jsme tady všichni, jsme tady v plném počtu a budeme hlasovat pro projednávání těchto zákonů na této schůzi.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři, tři členové vlády jsou tady. Já si pamatuji ty billboardy: Nekecáme, makáme. Nejsme jako oni. Tak mně to vysvětlete. Protože jestli to neuděláme teď, neuděláme to v průběhu prosince, tak šance, že se to stihne udělat v rámci tohoto volebního období, výrazně klesá. Já nechápu, proč tady někteří sedí, jsou nepřihlášení.
Děkuji za slovo.
Tak samozřejmě potom nemůžeme dospět k ničemu, protože při těch schválnostech se vede v podstatě jenom politický boj a věcná práce zůstává mimo. Takže když jsme se dohodli na tom, že bude několik schůzí, to byla jedna dohoda, nebyla dodržena. A jestli myslíte, že takhle to půjde, opravdu ne! To nás vystřídají ještě rychleji než na podzim příštího roku.
Dětské dluhy jsou něco, co je absolutně neuvěřitelného, a opravdu pokud máme v něčem primát, tak v tomto. Nejenom v Evropě, ale i na celém světě. Zřejmě si ho chceme uchovat a nejsme schopni dokonce ani v covidové době dětské dluhy zakázat. Tak byly splněny podmínky pro svolání mimořádné schůze. Co se týká zákazu dětských dluhů, bavíme se o tom ve Sněmovně už druhý rok. Já společně s dalšími poslanci jsem iniciovala poslanecký návrh, ten už probíráme druhý rok, prošel přes první čtení, byl diskutován na výborech, na podvýborech, nevím, kde všude ještě. Řeklo se, předloží se propracovaný vládní návrh. Od srpna to tady zase leží. A zatímco země okolo nás budou mít možnost u živnostníků, kteří mají teď těžkou dobu, oddlužit řízeně v osobním bankrotu řízené splácení dluhů za tři roky, tak ve společném trhu EU naši živnostníci tím budou poškozeni. A my na to nemáme čas. Někteří z nás na to nemají čas. Takže už touhle dobou neprosím jak při svém původním usnesení, ale opravdu jsem zděšena a tohle je hanba!
Zároveň stanovil lhůtu, respektive období dva roky, která se samozřejmě zdála tehdy předkladatelům dostatečná. Ještě jednou děkuji za podporu.
Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Já přednesu návrh usnesení. Návrh byl přijat. A nyní budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou tímto otevírám. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto tisku. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Ani navrhovatel, ani zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo. Přihlášeno je 84, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Za sedm let, co jsem ve Sněmovně, tak rychle jsme ještě zákon nikdy nepřijali.
Tak pohled na tabuli ukazuje , že nás tady není -
Takže prosím, nechme si tohle ukazování na to, kdo s kým má případný spor, prostě nás tu bohužel není tolik, kolik nás tu mělo být. Je to samozřejmě také otázkou organizace práce této Sněmovny.
Stejně tak pan poslanec Petr Dolínek, který je zpravodajem tohoto tisku.
Dva pozměňovací návrhy poslance Lipavského nenašly na hospodářském výboru podporu. A jenom podotýkám, že se nejedná pouze o novém bloku v Dukovanech. Nicméně spíš předpokládáme - a to zase zdůrazňuji - že v kontextu růstu ceny silové elektřiny je větší pravděpodobnost, že nebude mít financování smlouvy o výkupu negativní nebo výrazné dopady na spotřebitele či rozpočet. Kdyby to šlo opačně, tak ty dopady jsou pod rozlišovací schopnost, nemluvě o tom, že to bude až v roce 2036 a dále. Předkladatel si je vědom, že veřejná podpora bude na základě zákona vyplácena právě v tom roce 2036 a dále, pokud se to podaří do té doby dostavět. Slíbili jsme, že se zahájí notifikační řízení, zahájilo se.
Pan poslanec má zájem. Já bych vás ještě jednou poprosil o klid!
Myslím si, že ve chvíli, kdy včera prošel daňový balíček, který razantně snižuje daně, tak už se v této Sněmovně snad nenajde vůbec nikdo, kdo by tento zákon nepodpořil. Já si myslím, že to symbolické gesto je důležité. Ostatně už je tady precedens z minulosti, kdy se něco podobného přesně stalo, Sněmovna odhlasovala zmrazení platů ústavních činitelů při současném snižování daní a Ústavní soud to zachoval, podpořil Sněmovnu. Myslím, že to samé se stane i s tímto návrhem.
Dobrý den, děkuji za slovo. Tak si myslím, že jsme to udělali správně. Myslím si, že je to správně, obojí.
A toto rozvírání není úplně šťastné. Proto KSČM vítá tuto snahu a je dobře, že se konečně snad podaří navázat tyto prostředky na mzdy.
Máte slovo.
Není to pravda. Prostě není to jenom tak, že se bavíme o politicích. Na pana kolegu Ferjenčíka navážu v tom, že lze asi možná očekávat, že se stane nějaká žaloba nějakého soudce. Tohle bych poprosil, abychom vedli v patrnosti a vedli ty státní zástupce zvlášť, že oni v tom smyslu platovém nejsou na té úrovni jako soudci a nemají tuhle ochranu.
Nepochybuji o tom, že už v tuhle chvíli se píší žaloby na obecných soudech, aby poslaly v rámci hnutí Soudci sobě k Ústavnímu soudu příslušné podání, které tam bude mít výraznou šanci na úspěch, protože i ti soudci Ústavního soudu budou rozhodovat o svých platech. Kdysi si moc soudní prolobbovala, že její platy budou součástí zákona o platech ústavních činitelů. Ono to nebylo úplně systémové. Ono to mělo být zákonem o platech soudců. Je nenapadlo, že si začneme ubírat. V okamžiku, kdy jsme si začali ubírat, tak si vysoudili, že jim nesmíme.
Pan předseda Michálek - faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Ústavní soud skutečně je vrcholným orgánem ochrany ústavnosti. Posuzuje ty záležitosti, a není to tak, že by vždycky rozhodoval ve svůj vlastní prospěch, ale je tam nějaká judikatura, kterou je vázán. My jsme v situaci, kdy dochází ke zmrazení i ve státním sektoru. Platí to na soudce, státní zástupce. Nenavrhuje se snížení, takže ten návrh z hlediska ústavnosti je naprosto v pořádku. Myslím si, že ten zákon obstojí i bez toho, abychom tady zdůrazňovali, že se budou zvyšovat někomu platy v návaznosti na novelu daní, která byla schválena včera.
Spíše to je poznámka než řádné vystoupení. Čili za sebe nemám žádný problém s tím, aby došlo k té dohodě a jejímu naplnění, že dojde k zamrazení platů a že se to bude odvíjet od průměrného platu i v té nestátní sféře, což je dlouhodobý požadavek i Komunistické strany Čech a Moravy, což si myslíme, že je správné. Ale přikláním se k tomu, aby co nejrychleji se tedy pracovalo na tom a oddělily se platy soudců, protože to, co se odehrává, hrozí tím, že se bude znovu opakovat. A to si vymohli soudci obecných soudů, tyto platy. A tam se do těchto věcí vůbec, vůbec, vůbec, vůbec nesahá. A možná, že by bylo namístě zvážit do budoucna i tady nějakou úpravu a restrikci, která by byla vhodným symbolem vůči celé společnosti v České republice.
Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě ke třetímu čtení? Nikoho nevidím, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Ani pan zpravodaj, ani pan navrhovatel. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu. Ještě jednou poprosím o klid! Omlouvám se, po panu předsedovi Okamurovi pan předseda Michálek.
Takže zamrazení platů politiků do roku 2021 před dvěma roky na návrh SPD neprošlo.
Já vám také děkuji. Je nás tady poloviční počet a stejně mám pocit, že se tady překřikujeme. Moc se omlouvám, ale je tady faktická poznámka, pan poslanec Martínek. Probíhá rozprava ke třetímu čtení.
Prosím vás, tohle snad chápe každý člověk.
Děkuji za slovo. Dovoluji si vás požádat o podporu našeho společného návrhu s kolegy z ANO a z ČSSD, který zavádí navázání těch platů na průměrnou mzdu v ekonomice, v národním hospodářství. To je návrh, který jsme předložili v roce 2018, tehdy se nám nepodařilo získat podporu a já jsem velmi rád, že teď se nám to podařilo, že ten návrh, doufám, získá i vaši podporu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ta první je ta, o které se tady bavíme vlastně celou dobu, co se projednává ten zákon, to znamená zmrazení platů představitelů veřejné moci. Já věřím, že to dnes jednomyslně podpoříme, bylo by opravdu nemravné, aby od 1. 1. stouply platy skokově, v zásadě v některých případech i třeba o 10 či 15 tisíc. To by v této době opravdu nebylo rozumné. A za druhé to má logicky také více vypovídající hodnotu.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.
Samozřejmě ho podpoříme a vezmu si lístek do první řady, až se bude rozmrazovat.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, samozřejmě je to ožehavá otázka a mnoho politických klubů vnímá tu situaci v zemi a samozřejmě cítí taky určitou potřebu solidarity.
A všichni děkovali. Včera jsme hlasovali o daňovém balíčku. Jako jestliže chcete omezit soutěž, tak řekněte občanům České republiky, že budete kupovat předraženou technologii. A já nechci připustit, abychom byli energeticky závislí na ruském nebo arabském plynu. Stejně tak jako byla nabídka jiných firem, ať už jde o francouzskou Arevu, anebo německý Siemens. Všechny tyto firmy se dávají do konsorcia s ostatními. Já nejsem ten, který by preferoval Dukovany. Jedná se momentálně více o Dukovanech. A moc dobře si pamatuji jako mladý začínající politik, když jsem tam jezdil v 90. letech, ještě v dobách federace. A je to jedna z nejmodernějších elektráren, kde právě dohoda mezi dodavateli z Ruské federace a ze Spojených států amerických ukázala, nakolik je tento projekt životaschopný. A my to chceme vyloučit? Já to vyloučit nechci, protože jenom taková dodávka nám zabezpečuje nejlevnější, nejmodernější a také nejbezpečnější elektrárnu.